My chceme, aby léky byly v každé lékárně v České republice, ať to je někde v horách v Krkonoších, nebo v centru Prahy. Takže to právě by měl řešit ten zákon, tak aby ta distribuce léků byla zkrátka rovnoměrná.
Já si myslím, že ta diskuze bude velmi důležitá. Chceme ji provádět ve spolupráci se zřizovateli, s kraji, ale také zejména s vámi zákonodárci v Poslanecké sněmovně, jakmile novelu zákona 108 vyšleme do legislativního procesu. Co se týká těch investic na materiálně technickou základnu, tak bych si s vámi dovolila nesouhlasit. To znamená, jestli mám stručně shrnout odpověď na vaši otázku, největší prostor na diskuzi těch opatření bude v rámci novely zákona 108, kde právě dobíhá mezirezortní připomínkové řízení. Bez zapojení evropských fondů na výstavbu těchto 12 až 15 tisíc dodatečných míst v příštích deseti letech stárnutí jako takové nezvládneme.
Ptám se, zda má pan poslanec zájem o doplňující dotaz. Má. Prosím, máte slovo.
Děkuji paní ministryni za její odpověď. Ta akutní opatření vítám a určitě proti nim nic nemám. Nám stárne populace, máme tady velký problém se zajištěním některých typů služeb a v science fiction Národním investičním plánu se na sociální oblast poměrně hodně zapomíná. Takže podle mého názoru vláda tento typ služeb podceňuje a potom z toho samozřejmě vyplývají ty problémy, které jsou. A je potřeba také říci, že kraje výrazně zainvestovaly do sociálních služeb, ale bylo to za pomoci evropských fondů a tato možnost postupně vysychá. Takže podle mého názoru je potřeba, aby vláda toto vzala jako fakt a aby skutečně připravila plán, jak sociální služby zainvestovat.
To znamená, že naopak je jasně vidět, že to je priorita naší vlády, této vlády, vystavět dostatečnou kapacitu v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, bohužel nepřítomný pane ministře Hamáčku, vystupuji zde jako zástupce starostů ze Středočeského kraje. Jistě jste pane ministře zaregistroval něco, co se ustálilo pod názvem Jesenická výzva. Do této oblasti se přistěhovalo během posledních let 250 tisíc lidí. Absolutně tomu neodpovídá nárůst počtu policistů ani tabulkových míst, ale ani reálného zvýšení policejního dohledu v této lokalitě. Přímo na Štědrý den byly vyloupeny čtyři domy. Mediálně jsme zaregistrovali vaše výzvy v tom smyslu, že vítáte, že si občané zakládají domobrany, že občané sami investují do nejrůznějších bezpečnostních systémů a mají systém sousedské pomoci, kdy si vzájemně avizují pohyb cizích osob. Toto podle mě není adekvátní reakce ministra vnitra. Ten by se měl postarat o to, aby ne občané v naší zemi brali právo do vlastních rukou, ale aby systém fungoval tak, že občanům v naší zemí skutečně bude zaručena bezpečnost. Proto se vás, vážený pane ministře, ptám, jakým způsobem hodláte řešit alarmující nedostatek policistů ve Středočeském kraji a jakým způsobem se Policie České republiky připravuje na to, že ve Středočeském kraji by v dalších letech mělo přibýt až 300 tisíc obyvatel. Není možné nechávat starostky a starosty těchto obcí bez pomoci a já vás prosím o úzkou součinnost se Středočeským krajem a brzkou odpověď na moji interpelaci. Děkuji.
Další byla vylosována interpelace pana poslance Karla Krejzy. Bude interpelovat ministra obrany Lubomíra Metnara. Prosím.
A má firma, která ho zpracovala, dostatečné zkušenosti k zakázce vojenských akvizic? Proč byla zvolena výjimka, když podobný systém nebo stejný systém soutěžilo NATO prostřednictvím své agentury NCIA v otevřeném řízení a cena byla 434 milionů korun? A poslední otázka. Kdo ji podepsal? Schválila toto vláda? Kdy a s jakým výsledkem a kdy se očekává první platba?
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi v úvodu stručně zrekapitulovat projekt nákupu pasivního sledovacího systému pro armádu. Nejdříve bych chtěl uvést, že výbor pro obranu obdržel informaci o záměru pořídit pasivní sledovací systém pod názvem DPET jako podklad na schůzi konanou dne 6. února 2019, ty tabulky mám u sebe, v rámci pravidelného reportu Ministerstva obrany k veřejným zakázkám s plánovanou alokací finančních prostředků nad 50 milionů korun.
A jak tedy dopadá ten nákup na budoucnost našeho obranného průmyslu, jestli bude využitelný a v jaké kapacitě, jestli tedy dává zpátky práci občanům České republiky. To je asi to nejpodstatnější, co bych chtěl vědět, ty tři okruhy otázek. Druhá věc, jakým způsobem bude kompenzována ta zvýšená cena.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi v úvodu stručně zrekapitulovat vývoj projektu nákupu vojenského vrtulníku pro Armádu České republiky. V návaznosti na tento dokument došlo k zahájení realizace výběru vojenského vrtulníku. Byly osloveny - a tady zdůrazňuji - vlády Francie, Itálie, Spojených států. Dodatečně došlo k oslovení Německa a Jižní Koreje. Pořízení nových vojenských vrtulníků je plně v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky a s potřebami zajištění bezpečnosti území České republiky. Odpovídá našim závazkům vůči Severoatlantické alianci, zvyšuje interoperabilitu naší vojenské techniky v rámci NATO a snižuje závislost České republiky na zbrojním průmyslu Ruské federace. Není pravda, že pořízení vrtulníků od vlády Spojených států není v zájmu občanů České republiky.
Jde o to znát celková rizika a potom na to dárkyně adekvátně upozorňovat. To je totiž nejčastější věc, kterou mi ženy dárkyně psaly, že vůbec nevěděly, jak velká rizika s tím darováním jsou spojená. Takže to je poslední velká otázka na ministerstvo, jakým způsobem se postará, aby skutečně to nebyly formální informované souhlasy, ale aby si opravdu ty ženy byly vědomy těch vysokých rizik spojených zejména s tím opakovaným darováním. Na závěr ještě poznámka k těmto dotazům. A bohužel tak to z odpovědi ministerstva vypadá, že toto je v záměru. Těším se na odpovědi pana ministra.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, děkuji za ty dotazy. Já myslím, že v té písemné odpovědi z mého pohledu tedy to bylo poměrně dobře vysvětleno, ale zkusím tedy znovu to zevrubně probrat. Určitě pokud jde o nějaký byznys někoho konkrétního, to z mého pohledu vůbec nehraje roli. Takže vše je zveřejněno. Pokud budete mít návrh, kdo by v té komisi ještě měl být zastoupen, tak určitě jsem připraven případně, pokud to bude dávat smysl, tu komisi doplnit. To znamená, ta komise tedy byla zřízena. My všechny tyto věci děláme nikoliv na bázi nějakých názorů, ale skutečně ve spolupráci s odbornými společnostmi. Na Slovensku je to tisíc eur, maximální částka. To znamená, v této souvislosti si myslíme, že to je nějaká inspirace i v našich podmínkách. Pokud zkrátka nějaká dárkyně vajíček obchází jedno centrum po druhém po celé republice, tak navzájem nejsou informace o tom, kde již tedy byl tento výkon poskytnut, kde tedy již bylo to darování vajíček, kde proběhlo, v jakém centru. Ale souhlasím s tím, že je to problém, že skutečně v tomto směru hrozí i určitá rizika, byť jde o relativně vzácné komplikace, ovšem o to závažnější, jako je například nitrobřišní krvácení, jak bohužel se stalo v tom jednom z případů. Bohužel v současné době nemáme k dispozici, a proto jsme vám ani nemohli odpovědět, statistiky, které by vlastně nám ukazovaly počet žen, které po hormonální stimulaci a odběru vajíček měly zdravotní problémy vyžadující hospitalizaci nebo u nich došlo k nějakému trvalému poškození zdraví. A i tato záležitost bude projednána právě na jednání příslušné komise. Takže já si myslím, že tady nejsme v zásadě ve sporu.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Protože se téměř nachýlil čas, zkusím velice rychle shrnout tedy ty otázky, co mám na komisi, a sice: To její složení není veřejně přístupné, protože portál je až pod přihlášením. Tam je to prostě obrovsky, obrovsky důležitá věc. Jde v podstatě o statistiku kvality v téhle oblasti. Takže tam zase se domnívám, že by ministerstvo informace mít mělo. Takže já ještě chci připomenout, že i v odpovědi bylo napsáno, že není tak pečlivě léčené to, čemu se říká mužská neplodnost, a ta IVF centra nemají nasmlouvána podrobná vyšetření.
Může mi někdo vysvětlit, jak paní soudkyně přišla k tomu, jestli to je na základě nějakého posudku, nebo paní ombudsmanka, že se jedná v tomto případě o náboženský symbol, když to nikdo nedodržuje?
Já jsem právě už volal, zdali by byla zajištěna přítomnost někoho z vlády, a já bych to musel už přerušit.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, k těm pokrývkám hlavy. Samozřejmě pak se musíme zeptat, jak to je s jarmulkou. Nicméně pokud to tak ti lidé vnímají, tak si myslím, že je to potřeba respektovat. Samozřejmě jsou různé typy islámu. Tady jsme slyšeli dost prudká slova, která zaměňují různé typy a různé tradice. Samozřejmě pokud je zahalená tvář, tak to jsou ještě předislámské zvyky a podobně. Ano, správně bylo řečeno, i naše babičky, nebo i ve folklóru začepení a podobně. Co chápu, že některé školy nechtějí, aby tam seděli v kšiltovkách kluci, tomu rozumím. Stejně tak rozumím tomu, když jsem na stadionu a hraje se česká hymna a velká část publika nesmekne. Myslím si, že to jsou věci, které spolu souvisejí.
Nyní jenom zrekapituluji, mám tady čtyři faktické poznámky. Tak prosím, vaše dvě minuty. Já vás jenom musím upozornit, aby to bylo korektní, že faktická poznámka by měla reagovat na nějaké předřečníky a neměla by být využívána k vystoupení v obecné rozpravě. Já vám stopnu čas. Že se nedostanete v obecné rozpravě, proto na faktickou, to není přijatelné, vám musím říct. Nezlobte se na mě, je mi to líto, ale... Nezlobte se na mě! Přihlaste se prosím znovu na přihlášku a samozřejmě budete moct pokračovat. Tak, nezlobte se, ale... byť samozřejmě vím, co jste chtěla říci.
Ona židovská jarmulka je náboženská symbolika, protože podle židovské víry mezi Bohem a člověkem, který tu jarmulku... něco musí být. To znamená, když vidíte na ulici i ty jarmulky, nejsou to ortodoxní židé, jsou to normální židé, kteří prostě tu jarmulku z náboženských důvodů nosit musí.
Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Kobza. Jinak víte, že když někdo přetáhne, tak tu jednu dvě věty určitě vždycky toleruji bez problémů, i tři, ale jak už je to víc, tak pak by se nám to fakt zbořilo. Tak prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já bych rád reagoval na předřečníky, na povinnost či nepovinnost islámského zahalování, nebo, jak se říká, povinnost hidžábu. Samozřejmě v různých zemích je tato povinnost uplatňována různě. Ale co je hlavní, je to nedílná součást koncepce politického islámu. Vím to z Austrálie, tam tento proces probíhá poměrně dost dlouho.
Další petice se týkala zrušení koncesionářských poplatků za Český rozhlas a Českou televizi, především pro důchodce. Další petice byla petice za čínské křesťany, tam se protestovalo proti neudělení azylu čínským křesťanům. V červnu petice, která se týkala ratifikace, čili byla proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Další petice v červnu za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem. Pak to byla petice lékárníků a dalších zaměstnanců ministrovi zdravotnictví k zajištění dodržování zákona o léčivech a financování odborné práce v lékárnách. Další petice z června za přijetí zákona umožňujícího manželství homosexuálním párům. Na takhle početné petice si vás dovolím upozornit. Další petice byla za ukončení exportu zvířat z České republiky do Turecka a dalších zemí EU. Poslanecká sněmovna tím dokázala, že může být platformou, kde se konflikty můžou konstruktivně když ne vyřešit, tak alespoň projednat. To je ten první předstupeň.
Ano. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo přihlášen není ani se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Rozprava podrobná je teď taky otevřená. Nikdo se nehlásí, takže ukončuji podrobnou rozpravu.
Pověřil mě, abych vám ji předložila k informaci a abych vám doporučila, abyste přijali toto usnesení.
Teď budeme seznámeni s textem usnesení, o kterém budeme následně hlasovat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Otevírám bod číslo Slovo má opět předsedkyně petičního výboru, paní poslankyně Helena Válková.
Celkem bylo doručeno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
A každá z těchto institucí má nějaká svá pravidla. Já nesmím vstoupit do katolického kostela s pokrývkou na hlavě, naopak nesmím vstoupit do synagogy, aniž bych tu pokrývku na hlavě neměl.
Děkuji i za dodržení času. Takže já to odmáznu.
Jsem přesvědčen, že v současné době stále více aktuální. Je nepochybné, že občané jsou stále více vystaveni například byrokratické šikaně. Šikaně, kterou nutně vytváří stále více bobtnající státní aparát. Především živnostníci a menší podnikatelé zažívají stále více administrativy, pocit nedostatku spravedlnosti a také se nemohou spravedlnosti dovolat. Bohužel v naší zemi, která je součástí Evropské unie, se stále více projevují otevřené tendence elit Evropské unie potlačovat lidská, kulturní a národní práva. Čelíme otevřenému útoku na svobodu slova, hodnoty tradiční rodiny a na hodnoty národa a národních států. Lidé začínají být výběrově kriminalizováni za své názory a práva naší země a jejích občanů jsou stále více omezována. Úkolů v oblasti ochrany práv občanů naší země je tedy mnoho. Bohužel úřad pod vedením paní Šabatové se těm podstatným, které jsem pojmenoval, nevěnuje jako prioritě. Prioritou úřadu paní Šabatové je naopak prosazování pozitivní diskriminace a nekritického pojetí práv odtržených od povinností. Úřad se stal pevnou oporou nepřizpůsobivých a jejich zahálčivého života. Je to špatná koncepce úřadu, která je cizí skutečným potřebám naší země. Začněte hájit především práva těch, kteří v této zemi pracují, a jejich rodin. Hajte práva těch, kterým tato země patří. A až to budete dělat, podpoříme to. Nyní to neděláte, takže nedostanete ani naši podporu.
Tak jsem si říkal, že to také budu samozřejmě sledovat. Všechny tyto lidi včetně paní Šabatové spojuje to, že vlastně v dobách, bez ohledu na to, jaký je tady režim, se jsou schopni stavět na stranu těch, kteří mají nejméně moci. To je podstata toho, jak se chovají a proč vystupují tak, jak vystupují. U nich je pozoruhodné to, že oni kvůli tomu seděli poměrně dlouho ve vězení. Jarda Šabata byl také ve vězení, a dokonce jeho dcera Anna Šabatová byla ve vězení ještě dřív než její otec. A když jsem se Jardy Šabaty ptal, jaké to bylo, když ho poprvé zavřeli, tak mi říkal: Byla to pro mě obrovská úleva, protože všechny moje děti byly ve vězení kromě mě a já už jsem trpěl, protože jsem byl jediný na svobodě. Rozumíte, dneska existují různé výklady a různé debaty o multikulturalismu a podobně, ale nezlobte se, já v tom, co dělá, vidím pořád to samé. Stejně jako to dělal její otec, jako to dělal Otakar Motejl a další. A já bych vás rád přesvědčil, že to je něco, co má dost velkou cenu. Oni si prostě jdou po svých. Takže já prostě tyhle lidi obdivuji a myslím si, že patří právě do těchto funkcí. Omlouvám se, že jsem se takto ozval.
Další, petice za zvýšení důchodů, kterou jsme projednali v petičním výboru, měla jenom 6 podpisů. Přesto jsme se jí zabývali. Další petice požadovala oddělení věznice Holašovice od obce Jankov v okrese České Budějovice. A tady je druhý extrém. Těch podpisů pod touto peticí bylo opravdu málo, pouze tři. Další, petice za zvolnění právních předpisů pro domácí pivovarníky. Další, petice, která byla zaměřena na zdravé a prosperující lesy pro příští generaci. Tu již podepsalo 15 849 petentů, čili jsme k ní rádi mohli uspořádat veřejné slyšení. Říkám rádi, protože tam se také v tisku objevovala spousta názorů, někdy tisk informoval velmi jednostranně a tam obě strany měly možnost si ty názory vyříkat. A myslím si, že i tam došlo k určitému smírnému postoji. Další, petice za úpravu systému sociálních dávek. A konečně v prosinci byla ještě přijata petice k přijetí takových opatření, která uvedou tzv. sdílené ubytování do souladu s právem na nerušené bydlení, noční klid a veřejný pořádek. Takže to je apel hlavně těch, kteří bydlí v centrálních místech velkých měst.
Ano, děkuji, otevírám všeobecnou rozpravu. Žádnou přihlášku nemám. Ano, hlásí se pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal do všeobecné rozpravy.
Děkuji za slovo, děkuji za to, že je tady trošku lepší atmosféra než při projednávání toho předchozího tisku. A je tady informace, že zpravodaj této petice je v kontaktu s petenty a dále s nimi jedná.
Není. Končím všeobecnou rozpravu. Než otevřu podrobnou, tak vás seznámím s omluvami. Paní poslankyně Golasowská ruší omluvu, která byla do 12 hodin, už je přítomna. Paní poslankyně Kateřina Valachová prodlužuje svoji omluvu do 13 hodin z pracovních důvodů. Otevírám podrobnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu končím a poprosím paní předsedkyni petičního výboru o seznámení s návrhem usnesení.
Děkuji.
Děkuji.
Poté došlo k určitému zádrhelu a začala právní bitva. To ale je možné v případě, že by ta hospodářská soutěž skutečně v Evropě neexistovala, ale hospodářská soutěž v Evropské unii prokazatelně existuje. Minimálně tedy Leonardo předložila nabídku, která je významně levnější. A hlavně splňuje všechny požadavky, aby byly specifikovány tak, jak je Armáda České republiky požadovala. Je to doložitelné i na straně Ministerstva obrany. Momentálně tedy jsme svědky toho, a pan ministr pravděpodobně dosvědčí, že před Úřadem pro hospodářskou soutěž už je příslušné podání firmy Leonardo, a navíc italská strana hrozí, že se obrátí na Evropskou komisi, pokud by jim Úřad pro hospodářskou soutěž nevyhověl, a je ochotna se obrátit na mezinárodní arbitráž. Rozhodně tedy nelze vyloučit, že se tento akviziční projekt negativně dotkne České republiky, a to ať už jejího renomé, či státního rozpočtu. To je ta první moje obava. A paní poslankyně nenavrhovala odmítnutí interpelace, nemáme ani co k hlasování. Uzavírám bod písemné interpelace. Skončili jsme odpovědí pana ministra zdravotnictví na interpelaci paní poslankyně Richterové. Pokračovat budeme podle pevně zařazených bodů, pokud ovšem se někdo nehlásí do rozpravy, kterou mohu v 11 hodin ve čtvrtek otevřít ke změně programu.